Proč to tady otevírám a chci, abychom si to zopakovali, a chtěl bych ty informace tady slyšet? Zapomeňte na to, že polskou stranu zajímá naše voda. Chtěli jsme mimořádnou schůzi, kterou jste nám vy jako vládní koalice nepodpořili, a neschválili jste nám program. Teď jsme se dočetli, že byla v červnu, nebo začátkem července a v červnu, bariéra hotová. A když budu citovat Ministerstvo životního prostředí, tak prokazatelný nárůst hladin v hlubších kolektorech zatěsněných v dole Turów zatím Česká republika ve svých monitorovacích vrtech nepozoruje. Ono totiž dneska už to není o tom, že nás může čekat problém s cenami energií a vůbec s fungováním samospráv a krajů. A to jsou zástupci samospráv, kteří jsou ze současných vládních stran, takže opět nemůže nikdo říct, že by to byl náš výmysl.
To je něco, proti čemu naše vláda vždy aktivně bojovala v době zdravotnické krize a podařilo se nám toho dosáhnout. Česká republika je podle prestižního bruselského institutu Bruegel druhá nejslabší v poskytování pomoci v energetické krizi. Dámy a pánové, to nejsou moje čísla nebo čísla hnutí ANO. To je něco, co kvantifikovala nezávislá zahraniční instituce. Nemám s ní ani já, ani hnutí ANO nic společného. Stejný institut hodnotil i covidovou pomoc, dohledatelné na mých sociálních sítích, na stránkách Ministerstva financí, kde za mého působení každý měsíc jsme to vykazovali, a věřte, neměli jsme se za co stydět. V druhé polovině minulého roku jsme v České republice začali pociťovat výrazné inflační tlaky, které k nám byly importovány jako výsledek množství faktorů ze zahraničí. Naše vláda taktéž schválila návrh novely zákona o DPH, která by dodávky elektřiny a plynu osvobodila o celou výši DPH, to je 21 %, po dobu celého roku 2022, už jsme to tu mohli dávno mít. Tímto krokem by došlo ke snížení dopadu nárůstu cen energií pro všechny obyvatele, všechny české domácnosti bez výjimky. Bohužel náš návrh byl současnou vládou smeten pod stůl a obdobně byl vládou odmítnut náš návrh na dočasný pardon u pohonných hmot, který by měl dopad nejen na ceny dopravy, ale i na ostatní sektory. I ten byl opakovaně, byť jsme to připravili už i jako poslanecký návrh, smeten ze stolu. Víte, že jsme iniciovali několikrát mimořádnou schůzi, vždy nebyl ani připuštěn program. Přitom tato vládní koalice má nové výrazné zdroje, ze kterých může čerpat. Diskutuje se teď podle posledních zpráv energetický průmysl, bankovnictví nebo, teď jsem četla, výrobci a distributoři pohonných hmot. Tento údajně pravicový politik však zapomíná, že primárním sektorem, který profituje ze současné inflace, je stát, a ten se v podobě pětikoalice dnes podílí absolutně minimálně na pomoci občanům a firmám. Tyto příjmy by měl stát okamžitě přetavit v pomoc pro všechny české občany a české firmy. Kabinet Petra Fialy má však další zdroje - státem většinově vlastněný ČEZ, který měl čistý zisk za první půlrok 33,6 miliardy a za celý rok to bude zisk kolem 65 miliard korun. Obdobně příjmy ze státních podniků, jako jsou Lesy České republiky, Budvar, kde jsou navýšeny o další 4 miliardy. Přitom naše hnutí neustále nabízí pomocnou ruku. Náš návrh dočasného odpuštění DPH jsme tady společně projednávali již několikrát, jak jsem řekla, a vždy do skončilo stejným výsledkem, a to flagrantním nezájmem vládní koalice řešit nastalou situaci a reagovat na ni. Tak proč ne u nás? ptám se představitelů této vlády, ptám se pana premiéra. Takže to jsou přesně ty věci, po kterých voláme my. Teď mají lidé problémy.
Takže já bych vás chtěl poprosit, buďte jako ti zemědělci. A celá republika si klepe na čelo, jakým způsobem tady obstruujete Poslaneckou sněmovnu. Sami svým chováním tímto způsobem destruujete tu parlamentní demokracii a vytváříte akorát svým vlastním jednáním důvody pro to, aby se musel zužovat prostor pro jednotlivé poslance, abychom tady vůbec něco efektivně projednali! Prosím vás, zamyslete se nad tím, abychom se nemuseli před občany stydět.
Já jsem chtěla původně vystoupit s technickým návrhem, tak to si ještě chvilku nechám, protože to nemohu nechat bez odezvy. Chtěl jste mě rozplakat, pane předsedo, Michálku prostřednictvím paní předsedkyně, že jste jel ze Země živitelky? No to snad ne! Přitom vyberete letos zhruba asi o 130 miliard více. Můžete si sáhnout na obrovskou dividendu ČEZu, prostě příjmy máte. Podívejte se, jak mluví jiní politici jiných zemí. Ministr financí Německa Christian Lindner považuje za amorální, aby si vláda nechala peníze, které vybere z inflace a díky inflaci od občanů a firem. A základním právem každého poslance je navrhovat nové body.
Nyní je s přednostním právem přihlášen pan ministr Jurečka.
Děkuji, dobrý večer. Sněmovna není žvanírna. A chodíte a říkáte tady lží a strašíte! Co to je za řeči, že lidé nebudou mít peníze na úhradu energií? Byli jste součástí minulé vládní koalice. Je to princip, který tady funguje roky. Proč těm lidem lžete? Paní ministryně by to mohla vědět. Těm lidem je tady nastaven sociální systém. Vy jste byli součástí minulé vlády. Takže opravdu musím se tady jasně vymezit vůči tomu, jakým způsobem tady lžete. Vláda dělá kroky. Premiér jasně řekl, a já jsem dneska byl svědkem jeho telefonátu s předsedkyní Evropské komise, vláda dělá kroky pro to, aby se našlo evropské řešení, aby se našlo to řešení během dvou tří týdnů. Kdyby se takhle chovali lidé v této zemi, takovým způsobem pracovali v práci, tak nebude na vaše platy.
A další věc je ta, že ta vaše pomoc může fungovat rok maximálně dva - a co potom? Pak spadne celý státní rozpočet, protože na to prostě ten stát nemůže mít, pokud ty energie budou mít takové astronomické výšky, jako je mají teď. Takže nelžeme. Já se obávám, že vy v určitých věcech lžete, protože jde o normativ. Když bude mít někdo rodinný domek, tak to úplně tak jasné není. Takže to se můžeme spolu ještě utkat v nějaké diskusi, v nějaké debatě. Ale já myslím, že tak jednoduché to není. A víte, kdo nás rozsoudí? Rozsoudí nás ti lidé na ulici za měsíc za dva, za tři a ti vám řeknou, jak to zvládají.
Prosím, máte slovo.
Tak vážené dámy a pánové, já si myslím, že tady nemá smysl komentovat pana ministra Jurečku. Občané už si vás přece vyhodnotili, takže já chápu tady tu nervozitu, ty výkřiky, tu zoufalost, protože my jsme se přece dočetli na titulních stranách, že premiér Petr Fiala má nejhorší důvěru ze všech evropských lídrů. Lidi už nechtějí vaši vládu! Už to ukončete! Jste úplně zoufalí, neschopní. Lidé toho mají dost. Já ty občany poslouchám a lidé prostě, i ti, co vás volili, tak prostě už jsou taky z toho zoufalí. To znamená, lidi vás už nechtějí.
A poprosím dalšího z přihlášených a to je pan poslanec Jan Síla. Pane poslanče, máte slovo.
Dámy a pánové, dovolte, abych se k předmětu naší diskuse také vyjádřil, protože ono nejde jen o těch 14 miliard, ale o přežití kolabujícího zdravotnictví jako veřejné služby. Zdravotníci bojují proti odebrání 14 miliard korun ve prospěch státního rozpočtu, což není nic jiného než pověstné vytloukání klínu klínem v situaci, kdy raketově stoupají ceny energií a všech materiálů, které jdou do zdravotnictví. Kvalitní a dostupné zdravotní služby patří mezi jedny z nejdůležitějších funkcí státu, které velkou měrou určují budoucnost jeho obyvatel. Konkrétně zubaři, alergologové, revmatologové, pediatři, neurologové a tak dál. Chybějí zdravotní sestry. Zavírají se nejen oddělení, ale i celé nemocnice pro nedostatek personálu, přičemž privátní zařízení mají personálu dost a vykazují bohaté zisky. Co z toho vyplývá? Fungoval dobře spolupracující a na sebe navazující systém ústavů národního zdraví od městského, okresního, krajského až po nadstavbu sítě fakultních nemocnic při lékařských fakultách. Existoval Ústav sér a očkovacích látek s výrobou očkovacích látek, perfektně funkční systém škol pro zdravotníky včetně kvalitního postgraduálního studia. To vše při železné oponě, která znemožňovala nákup nejmodernější zdravotní techniky ze Západu.
Nebudu tady dávat záměrně příklad z těch nejchudších a nejpotřebnějších sociálních vrstev, ale z takzvané střední třídy. Ten kolega má malý domek, splácí hypotéku, má manželku také zdravotní sestru, má dvě děti, které chodí do školy. Nemá zavedený plyn, jen elektřinu, má tepelné čerpadlo. Uvidíme, kolik ta hypotéka bude dělat dál. K tomu se už teď více než o třetinu zvedly ceny potravin, ale vlastně úplně všeho, to se odráží úplně na všem. Všichni do práce i do školy musí dojíždět. S tím, že by jeli někdy na dovolenou, zatím nepočítají, nebo už vůbec nepočítají, protože na to nebudou evidentně mít. Dva zdravotníci, kteří se starají o ostatní. Půlka příjmů jde na bydlení. Považujete to, milá vládo, za normální? A znovu opakuji, že to není příběh chudé, nejchudší rodiny, ale střední třídy této společnosti. Takže co bych od vás moc chtěla slyšet - nějakou statistiku, prognózu. Kolik je v této zemi ohrožených lidí, kolik jich žije pod nebo na hranici chudoby, víme. Protože ta čísla, pokud nezačnete už konečně něco dělat, budou hrozivá. Vypadá to, jako když se snaží, aby na podporu dosáhlo co nejméně lidí. V tuto chvíli není čas na složitá řešení. Je potřeba rychle pomoci. V tuto chvíli není čas na složitá řešení . Pane premiére, nepokřikujte na mě, ano?
Já vás požádám všechny v sále o respektování toho, že když se komunikuje, tak pouze přes mikrofon.
V tuto chvíli není čas na složitá řešení. Tak já doufám, že naše vláda se touto větou pana premiéra, vaším prostřednictvím, současného premiéra, začne řídit.
Já vám děkuji. Nyní mám přihlášeného s přednostním právem pana předsedu klubu ODS Bendu.
To je první návrh. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji. Vzhledem k tomu, že zazněly procedurální návrhy, dám o nich hlasovat bez rozpravy.
Já mám dotaz samozřejmě tady na sněmovní matadory. Můžeme to opřít o konkrétní ustanovení?
Prosím. Já v tom případě dám hlasovat. V případě, že máte problém s tím, jakým způsobem řídím schůzi, můžete vznést námitku proti postupu předsedajícího. Já jsem se ztotožnil se stanoviskem legislativy a o těchto návrzích dám tedy hlasovat. Prosím, paní předsedkyně.
Domnívám se, že není možné vznášet procedurální návrhy, pokud nebyl schválen program schůze.
Dobře, já váš návrh respektuji. Je zcela legitimní podle jednacího řádu.
Současně Mlejnkova manželka, která je učitelka, je spolumajitelkou firmy na ochranu proti odposlechům, jejímž jednatelem je odsouzený policista Vokál. Tyto skutečnosti jsou další důvody pro okamžitou demisi vlády Petra Fialy. Proto poslanecký klub hnutí SPD jednoznačně podporuje svolání schůze Sněmovny k vyslovení nedůvěry Fialově vládě a bude pro tuto nedůvěru také aktivně hlasovat. Druhý bod, který tady mám, také souvisí s vyvoláním nedůvěry vládě a je to samozřejmě zdražování, inflace, energie, energetická krize. Dovolte, abych se k tomu vyjádřil. Jak by řekli někteří političtí kolegové z minulých let, je to taková vládní nepomoc občanům České republiky. Řešit důsledek znamená, že někomu dáte tisíc korun, zalátáte jednu setinu z toho, co on skutečně bude muset vydat na to, co se stalo, finančně, ale ta příčina pořád figuruje. Když teď vláda říká, že dala 177 miliard na řešení - nikoliv boje s inflací, jak řekl pan premiér, to není pravda. Tam jsou samozřejmě valorizace důchodů a podobně. Celý ten státní rozpočet prostě půjde do krachu. Takže to prostě není řešení, ale řešení je odstranit příčiny energetické krize. To znamená, jednoznačně říkáme: odejít z energetické komoditní burzy. Protože samozřejmě minoritní akcionáři mají úplně jiné zájmy než většinový akcionář a to je stát. Minoritní akcionáři chtějí získat co největší dividendu a nechtějí stavět další elektrárny, další bloky, protože to samozřejmě tomu ČEZu ubírá finanční prostředky a o to ta dividenda bude menší. To je přece náš zájem. Stát udělal takových chyb několik. Prodal část ČEZu, prodal obchodníka s plynem. Teď si kupujeme ruský plyn z Německa. Jestli tady někdo má jiný zdroj, který bude cenově přijatelný, ať s ním přijde a budeme určitě rádi a všichni budeme šťastni, že máme jakýkoliv jiný cenově přijatelný zdroj plynu. Ale bohužel v současné době to tak nevypadá. Viděli jsme to v době covidu. Stejně tak budeme muset znovu pořídit české rafinérie. Ty jsme taky prodali, protože to byl výhodný byznys. Prodali jsme to, prodali jsme to Polákům. Takže Poláci jezdí za 33 korun, protože mají byznys v České republice a protože to mají z čeho dotovat. Většinu plynu nám prodávají Maďaři, protože tady nemáme českého prodejce.
Bohužel.
Nyní tedy poprosím, s přednostním právem paní předsedkyně Schillerová, následuje pan předseda Fiala a pan předseda Okamura. Prosím, máte slovo.
Pane ministře Jurečko, prosím vás, řekl jste před chvílí úplně stejný nesmysl jako před nedávnem váš pan premiér, se vším tedy respektem, ale řekl nesmysl na tiskové konferenci. Takže prosím, to si nepleťte. Upozorňoval vás na to pan Hůle z Člověka v tísni a další neziskové organizace. To je obrovský rozdíl. A prosím, už si nestěžujte. Ano, já si pamatuju na příspěvek na bydlení, pamatuji si na mimořádnou okamžitou pomoc, to máte pravdu. A jenom já si dovolím tady dvě čísla, kterými mě vybavil můj kolega, pan poslanec Hendrych. Tak to mně fakt hlava nebere. A druhé číslo, prostě bere ho asi 20 % domácností.
Prosím.
Děkuji za slovo. K panu ministrovi Jurečkovi. Mně se líbí, když nejsou argumenty, tak je potřeba říct, že je někdo lhář. Minimálně profesionální lhář, soudem usvědčený lhář, stonásobný lhář a podobně. Pak Okamura přehodil slovosled a soud řekl: Ano, odpovědnost ale nejsou sankce. Řekl jste to a napsal jste to blbě, takže mu soud řekl, že se musí panu Zdechovskému omluvit. Pan europoslanec Zdechovský hlasoval pro sankce proti České republice za nepřijímání migrantů ze Sýrie. A je to prostě tak. A můžete mě žalovat a můžete mě také prohlásit za milionového lháře.
Nyní je už přihlášen pan předseda Okamura a následuje pan ministr Jurečka.
A rozhodl tak, že mám na svém facebookovém profilu uveřejnit, že pro sankce vůči České republice nehlasovali. Nadále tedy platí, jak už jsem říkal, že oba pánové hlasovali pro to, aby Česká republika a další země EU přijaly odpovědnost za přesídlování a přijímání uprchlíků. To se jim nepodařilo vyvrátit u toho soudu. Podle mého názoru to je trest pro Českou republiku a sankce. A jediné, co tam tedy jsme se neshodli s tím soudcem, je, že on řekl, že toto nemůžeme nazývat trestem pro Českou republiku. Chlubil se, že chrání peníze Čechů. Před lety však Zdechovský špinavé kšefty obhajoval - jeden titulek je. Další titulek: Tomáš Zdechovský, KDU-ČSL, ještě před pár lety pracoval pro společnost, která doslova obrala o peníze desítky lidí. To jsou titulky článku v médiích a každý si je můžete teď najít. Konkrétně šlo o půjčky. Takže to byl problém. A já jsem samozřejmě uznal, že pakliže soud tedy řekl, že přijímání migrantů, pro které hlasovali europoslanci KDU-ČSL, muslimských ze Sýrie, podle mě to je trest pro Českou republiku, je to sankce pro Českou republiku. Trest řekl, že to takhle nemůžu už říct. Takže musím říct, že lidovci se účastní pravidelně sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu, který má nacistické kořeny. Tak si řekněme, na jaké sjezdy vy jezdíte, koho podporujete. A podle mě to není v pořádku. Jde o nastolení udržitelného poměru mezi Německem a jeho západoslovanskými sousedy. Všechny tyto úkoly mohou být řešeny pouze v rámci federalistického uspořádání Evropy". Vždyť lidem zdražily zálohy na energie i násobně. Navíc zdražily i potraviny. Fialova vláda nemá řešení a měla by podat demisi. Miliony našich občanů se kvůli Fialově vládě řítí do neřešitelné finanční a sociální situace. Navíc vláda neřeší příčinu zdražování, ale následek. Přitom peníze stát má. Jen za červenec vyplatila vláda Petra Fialy z ODS migrantům z Ukrajiny v České republice na dávkách téměř miliardu korun. Jen za červenec!